Já se omlouvám, nemohl jsem tam být z pracovních důvodů. Příště tam určitě přijdu. Ale nikdy bych tam neposlal úředníka, to mi věřte, jenom nějakého úředníka. Poslal jsem tam vysoce kvalifikovaného člověka, který má na starosti sekci ekonomika od začátku. A teď nevím, jestli to bylo z nevědomosti, nebo jaksi záměrně. Ohledně opatření z hlediska stanic záchranných, my jsme byli ti, kteří přidali těmto stanicím po vašich vládách více peněz. To znamená, ty peníze tam jsou. Jsou tam v této, jak říkal pan kolega Zemek. Z pohledu opatření na retenci vody v krajině máme 8 miliard korun v operačním programu Životní prostředí do konce roku 2020 a tyto peníze tam chceme využít. To znamená, nepočítáme s tím, že bychom to financovali z národních zdrojů. Nevím, kde tam nastal problém. Vy tady říkáte, že ne.
Děkuji za slovo. Mně skutečně pan ministr Brabec teď opravdu velmi pobavil. Pokud váš člověk, který se nejvíce zabývá financemi, je schopen předložit takovýto rozpočet, tak skutečně se obávám o to, jakým způsobem funguje Ministerstvo životního prostředí. Říkal jste, že tak dáváte více peněz než minulé vlády. Samozřejmě lžete. Podívejte se prosím do vašeho rozpočtu. My jsme dávali do životního prostředí podstatně větší prostředky než dnes. Priorita této vlády není životní prostředí, není ochrana životního prostředí. Ty priority jsou jinde. Zřejmě se jedná o dotace pro biopaliva a jiné položky.
Nikdo s faktickou poznámkou se nehlásí. Budeme pokračovat v řádné rozpravě. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Mí kolegové tady v podobě pana ministra životního prostředí partnera měli, byť ta debata byla ostrá. Já jsem k ní poměrně podrobně hovořil na jednání zemědělského výboru, a tak nebudu opakovat detaily toho, co v tom rozpočtu opravdu chybí. Ten rozpočet je celkově také nižší na rozdíl od jiných kapitol státního rozpočtu. Přestože státní rozpočet má vyšší příjmy, tak výdaje na zemědělství obecně klesají ve státním rozpočtu, a to poměrně významnou částkou víc jak 5 miliard korun. To tam v té kapitole je poměrně hojně. To jsou věci, které budeme muset podle mne daleko zintenzivnit. Nebude to vůbec významné.
Dále bych se chtěl už konkrétně vyjádřit. To ani nejsou všechny rybníky, které stát má ve svém přímém vlastnictví. Zároveň ale dramaticky z roku na rok narůstá úroveň finančních prostředků pro podporu nevládních neziskových organizací a jejich neinvestičních aktivit. Pan kolega Zemek tady zmiňoval poměrně nejasný stav ve věci financování stanic pro zraněné nebo hendikepované živočichy. Na druhé straně je možno nalézt, a kolega Zemek to již také provedl, že v dalších částech rozpočtu se nacházejí peníze pro financování této činnosti i v případě jiných subjektů. Včera tady slavili triumf aktivisté z Rekonstrukce státu, když jste schválili zákon o zveřejňování smluv. Před rokem tady triumfovaly ekologičtí aktivisté, když byl schválen zákon o posuzování vlivů na životní prostředí EIA, který jim dává obrovskou moc. Nyní opět vstupují do hry ekologičtí aktivisté a budou mít velký vliv na to, co se u nás bude stavět a co se stavět nebude. Naše varování nikdo tady nevyslyšel, zákon jste schválili v té podobě, že ekologové tady mají obrovský vliv. V podstatě jsem ve svém úvodním vystoupení před přednesením tohoto návrhu návrh zdůvodnil, čili tím pádem odůvodnění mám za sebou.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Přeji pěkné dopoledne. Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Zemek, po něm pan poslanec Kučera.
A bohužel tedy tam došlo k tomu, že to skončilo v tomto šuplíku, místo toho, aby to skončilo v tom PPK, což vlastně tedy zabezpečuje můj pozměňovací návrh. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji. Dalším s faktickou poznámkou je pan poslanec Kučera a po něm pan poslanec Zahradník.
Je to výrazně méně než v době hospodářské krize. Tady se ukazuje, jaké má vláda priority, jak si váží životního prostředí a jak ho chce chránit.
Nicméně chci říct, vláda jako celek má na přípravu rozpočtu zhruba čtyři měsíce. Dneska jsme zhruba sedm týdnů poté, co jsme ho dostali. Ale to platí vždycky. Ale věřím, že i vzhledem k současné mezinárodní bezpečnostní situaci tu cestu společně zvládneme, protože si myslím, že výdaje na obranu jsou společná věc koalice i opozice. Dávky nemocenského pojištění minus miliarda. Nevíme, k čemu vláda bude potřebovat rychlé peníze. A pak se nešetří. Takže je tady cesta, ti lidé mohou jít do práce a můžeme snížit položku podpory v nezaměstnanosti. Oblíbená položka našich levicových kolegů, která se jmenuje aktivní politika zaměstnanosti. Měli bychom vyhodnotit reálně za posledních šest let, můžeme zhodnotit tři vlády, jakým způsobem byly čerpány prostředky aktivní politiky zaměstnanosti, kolik a jaké jsou výsledky. Jestli jsou vůbec nějaké měřitelné výsledky. Školení, hlavně tam musí být prezenční listina, vlaječka Evropské unie, fotka, a už se fakturuje nájem, občerstvení, odměna lektorovi. Každý říká, jak ty dlouhodobě nezaměstnané po jednom, dvou, třech školeních zaměstná. Není to reálné, není to realistické, nic se neděje. Zase tam navrhujeme 10 miliard. To není aktivní politika zaměstnanosti, to jsou aktivně vyhazované peníze. O tom jsem dlouhodobě přesvědčen. Ale říkám, je to položka, kterou mají ministři práce a sociálních věcí takřka všichni velmi rádi. Tady navrhujeme ušetřit nebo převést do vládní rozpočtové rezervy 2 miliardy korun. Takže není to tak, že bychom brali úplně všem. Myslíme si, že některé návrhy i na zvýšení počtu zaměstnanců jsou správné. Ale největší problém je, že se zvyšuje celkový objem mzdových prostředků a souvisejících výdajů. Jestli chceme zvýšit atraktivitu veřejné služby, tak musíme zvýšit platy. A platy můžeme zvýšit jedině, aby to dlouhodobě fungovalo, že zvýšíme efektivitu, snížíme počet zaměstnanců a těm lépe zaplatíme. To si myslím, že je správný princip. My jsme se o něj pokoušeli. Ne to, co mají tak rádi opět kolegové z levice a kolegové z odborů.
Dámy a pánové, táži se, zda se někdo hlásí do rozpravy. Je tomu tak. Pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.
Dobré poledne. Pane předsedo, prosím.
Děkuji za slovo. Jeden, kterým reagujeme na usnesení výboru pro obranu, protože jsme si všimli již v předchozích dnech, že tak jak to původně schválil výbor pro obranu, tak je to nehlasovatelné. Nicméně my ten návrh podporujeme. Takže berte to prosím, ne že jsme to konkurenčně vzali výboru pro obranu a předháníme se, kdo z nás to načte jako první. Kdyby tam nebylo obecně napsané jenom Všeobecná pokladní správa, ale byly specifikované položky, tak bychom ten návrh nepředkládali. Je to tak? Takže máme opravenou verzi. A navrhujeme tyto výdaje alokovat na vládní rozpočtovou rezervu. A ten objem je přibližně 24 miliard korun. A je to opravdu poměrně významná část: 24 miliard korun. Jsme poměrně skeptičtí k tomu, kolik budeme schopni čerpat z nového programovacího období. Zkušenosti i z roku 2009, kdy reálně byl první rok období 2007 až 2013, jako rok 2016 bude reálně první rok, kdy se může čerpat v období 2014 až 2020, nás vedou k určité opatrnosti. Nemáme to úplně v rukou, ale přiznáme bruselské administraci a byrokracii, je to poměrně riziková položka. Jedná se o problém EIA. Dlouho, podrobně jsme ho debatovali v minulém roce. Upozorňovali jsme na rizika, která přijetí nového zákona přináší. A to je katastrofa. Ale pokud tam budeme muset znovu spustit proces EIA, tak to nebude v tomto volebním období. Nemáme šanci. Nás to vůbec netěší. Ty stavby jsou v zásadě domluvené. Jde o to, abychom docela rychle připravovali. No tak to jsme někde v rozpočtovém roce 2018 nebo 2019 a bohužel i tak, když kritizujeme, že je tam málo investičních peněz, tak bychom je ještě nebyli schopni proinvestovat.
Toto navýšení navrhuji pokrýt z rezervy kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa.
Nyní s přednostním právem pan ministr Daniel Herman.
Děkuji, pane předsedající. Výstava ohrožených památek, která velmi plasticky ukazuje, jaký je stav některých zhruba 750 objektů na území Čech, Moravy i Slezska. Je to velmi důležité a ukazuje to, jak ani 26 let nestačí na to, abychom dokázali dát dohromady obrovské památkové dědictví, které bylo systematicky 40 let devastováno, kdy se kulturní památky měnily v traktorové stanice nebo teletníky, pokud vůbec nebyly vyházeny do povětří. Na druhou stranu když projdeme jakýmkoli městem, obcí, tak vidíme, že se stav kulturních památek výrazně zlepšuje. Je to také díky významné podpoře státu, je to také díky významné podpoře evropských fondů. Ano, skutečně ty iropové programy, které do budoucna budou obhospodařovat také rekonstrukce kulturních památek, budou zúžené, jak zde zaznělo, pouze na některé kategorie národních kulturních památek, památek UNESCO a památek na tzv. indikativním seznamu. Nicméně i to jsou nezanedbatelná čísla. Ale k tomu je třeba také dodat, že máme celou řadu dotačních programů z Ministerstva kultury, kterými se snažíme zasáhnout i další objekty, které nemají možnost být spolufinancovány z evropských fondů. Na druhou stranu jako člen vlády vnímám mantinely reálných možností. Po této stránce oceňuji vstřícnost, se kterou se k této problematice stavíme. To znamená, s touto mírou racionality přistupujme k těm návrhům, které zde zaznívají, ač meritum a zájem, které vyslovují, je jistě dobrý. Ale znovu říkám, nemůžeme se pohybovat v nějakých kategorií nereálných možností. Děkuji za podporu, děkuji za pochopení.
Já vám děkuji. S přednostním právem pan zpravodaj. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.
A nyní tedy řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Ludvík Hovorka.
Já jsem opakovaně dával i v loňském roce návrhy na opravy některých kulturních památek. Někdy to neprošlo ani rozpočtovým výborem. V rámci této částky zařadit nové akce. Žadatel také opakovaně předkládá žádosti do programového financování na obnovu městských památkových zón, avšak z tohoto programu jsou uvolňovány částky v rozsahu do půl milionu korun, které umožňují třeba částečnou opravu jedné sochy na fasádě. Prostředky uvolňované z programu jsou na tak nízké úrovni, že neumožňují rozsáhlou opravu fasády, soch a dřevěných prvků.
Výbor pro bezpečnost ve svém usnesení číslo 76 ze dne 24. června doporučil Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákona vyslovila souhlas, a to ve znění šesti pozměňovacích návrhů.
Děkuji paní ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Kateřině Valachové. Návrh iniciativně projednal výbor pro bezpečnost. Myslím si, že s tím nemáme nikdo problém. Kdo je proti? Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Já si myslím, že to je součástí zpravodajské zprávy.
Děkuji. Výbor pro bezpečnost se touto problematikou zabýval opakovaně, a to ve dvou rovinách. Následně se ještě jednou svolal mimořádný výbor právě po těch lehce zmatených pozměňovacích návrzích, které k nám připutovaly z jiných výborů a které se týkaly Policejní akademie a jejího vyčlenění mimo vlastně ten stávající systém. Policejní akademie zůstává tak, jak je.
Přeji dobrou chuť. Děkuji panu poslanci Stanislavu Grospičovi. To byl v tuhle chvíli poslední přihlášený do rozpravy. Není tomu tak. A protože jde o druhé čtení, podle speciálního ustanovení §105 zákona o jednacím řádu rozpravu končím, a tím také končím druhé čtení tohoto návrhu. Ne, já si dovedu živě představit, co bych musel udělat, ale... Ještě vyzpovídám pana zpravodaje, jak se dívá na vystoupení paní poslankyně Kovářové.
Já s tím nemám problém. Ale samozřejmě pokud potom bude nějaké zpochybňování, tak to bych nerad. Já osobně jako zpravodaj s tím problém nemám. Je pravda, že paní kolegyně tady měla být a měla se přihlásit k tomu, co je v systému, to pravda je.
To je všechno, co já k tomu mohu dodat. Stejně rozhodneme v hlasování. Potom, pokud by to někdo zpochybňoval, tak samozřejmě je to otázka druhá. Nepožádám pana kolegu Miholu, protože ten je řádně omluven.
Jak už bylo dříve představeno, novela obsahuje systém hodnocení kvality vysokých škol, nových pravidel akreditace studijních programů a zavedení systému institucionální akreditace jako rámce, v němž si bude vysoká škola dosahující určitých kvalitativních standardů oprávněna samostatně vytvářet studijní programy pro konkrétní oblast vzdělávání, dále vytvoření podmínek pro nezávislé odborné rozhodování o akreditacích. Také upravuje postavení a působení zahraničních vysokých škol a jejich poboček na území České republiky. Výsledky projednávání návrhu po prvním čtení jsou tedy takové, že návrh byl projednán ve výboru pro bezpečnost a v garančním výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Naší snahou bylo najít maximální shodu na předložených námětech.
Fyzicky tam činnost vykonává řekněme 18 lidí, protože lidé si také musejí vybírat dovolenou, někdo je nemocný. Proto i já si kladu otázku, jak chceme do budoucna alespoň v tomto roce cestovní ruch podporovat. Já bych tedy v tuto chvíli, nechci dlouze hovořit, pouze přečetla tento můj pozměňující návrh a můžeme se o tom dál bavit na rozpočtovém výboru. Je to druhá alternativa. Naopak bychom měli daleko víc investovat do podpory cestovního ruchu a nastavit jakási pravidla, která budou do budoucna fungovat a budou sama generovat z dlouhodobého hlediska pro Českou republiku zisk.
Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, já se jen vyjádřím k několika bodům, které zde padly. Nicméně tato agentura byla sedm, deset let zvyklá čerpat z Evropské unie, to znamená z integrovaného operačního programu.
Budeme tedy pokračovat v rozpravě. Přihlášen je pan poslanec Marek Černoch a po něm se připraví pan poslanec Josef Uhlík. Prosím, máte slovo.
Hezké dopoledne, dámy a pánové. Evropská unie bude i v následujících letech vystavena imigrační krizi. Vzhledem k tomu, že Evropská unie prokázala, že není schopna chránit vnější hranice schengenského prostoru, musí se každý stát o ochranu svých hranic starat sám. Ostatní státy tak činí a je potřeba, aby tak činila i Česká republika. Nejedná se o výstavbu plotů, jako je to v Maďarsku.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Karel Rais.
Děkuji. Pozměňovací návrh zní: Jde o přesun v rámci kapitoly. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu poslanci Raisovi.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, byly zde v podrobné rozpravě zmíněny mé pozměňovací návrhy s tím, že jsou nehlasovatelné. Já jsem se tedy rozhodl upravit svůj pozměňovací návrh do té podoby, aby byl hlasovatelný. O částku 520 mil. se zvýší specifický ukazatel příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách. Jedná se o to, že z jednání se zástupci Národní rady pro zdravotně postižené vyplynula nutnost posílit rozpočtové prostředky, ze kterých jsou vypláceny příspěvky na péči, a víceméně vytvářím prostor pro ministerstvo, aby mohlo danou situaci řešit.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Václav Zemek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Abych to trochu objasnil. V podstatě v rámci České republiky funguje záchranná síť, která je částečně financovaná státem.
Děkuji panu poslanci Zemkovi.
Dámy a pánové, já si tady dovoluji načíst tři pozměňovací návrhy. Krátký komentář. Jedná se o kraj, který je silně sužován strukturální nezaměstnaností.
To přece není možné. To prostě není možné.